Zprávu projednal taktéž rozpočtový výbor. Prosím, aby se slova ujal taktéž pan zpravodaj tohoto výboru pan poslanec Jaroslav Klaška a informoval nás o jednání a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za pozornost.
Já opět jenom stručně. To mimo jiné znamená, že máme k dispozici nástroje, kterými to můžeme provádět. Z tohoto hlediska máme důvod k optimismu.
Děkuji panu guvernérovi. Ptám se, kdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. Končím všeobecnou rozpravu. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Ani tady se nikdo nehlásí. Zahajuji hlasování o návrhu usnesení. Návrh byl přijat. Přistoupíme ke třetímu bodu České národní banky. Nyní prosím pana guvernéra České národní banky pana Miroslava Singera, aby tuto zprávu uvedl.
Já děkuji za slovo. Robustní ekonomický růst samozřejmě příznivě pokračuje ve zlepšování na trhu práce. Meziroční růst celkové zaměstnanosti přetrval i ve třetím čtvrtletí letošního roku. Obecná míra nezaměstnanosti i podíl nezaměstnaných osob klesají. Úřady práce evidují v posledních měsících nejméně uchazečů o zaměstnání za posledních skoro sedm let, neboli od začátku období, které vejde do dějin jako velká recese. Konkrétně v listopadu úřady práce evidovaly zhruba 430 tisíc uchazečů, což je asi o 86 tisíc méně než ve stejném období loňského roku. Počet volných pracovních míst se meziročně zvýšil téměř na dvojnásobek, na 105 tisíc volných pracovních míst. Inflace zůstává nadále velmi nízká. Vnější, kdy klesají ceny ropy, a počasí, faktor, který nikdo neovlivňuje, ale který se pak projevuje na dobré úrodě a de facto stagnaci cen potravin. Pokud jde o náš současný méně standardní nástroj, který používáme, to znamená strop na posilování koruny, předpokládáme, že podmínky umožní ukončení tohoto nestandardního nástroje někdy na konci příštího roku.
Název návrhu zákona: Zákon o evidenci tržeb. Zpracovatel, zástupce předkladatele: Ministerstvo financí. Pokračuji dál u materiálu. Jednoznačně definovaným hlavním cílem je zavedení nástroje, kterým bude zajištěno omezení šedé ekonomiky, efektivnější výběr daní, zejména daní z příjmu a DPH, a narovnání tržního prostředí na základě navrženého postupu evidence tržeb. Domnívám se, že by si například mohli místo hlučení tady vyřešit problém, že do dnešní deváté hodiny byla přerušena také předchozí schůze, která řádně běží, a nevím, jak budete řešit ve 14 hodin pokračování schůze řádné.
Já jsem kolegy a kolegyně upozorňoval, aby se ztišili, myslím si, že to poměrně respektují. Myslím, že můžete pokračovat ve svém projevu.
Já se domnívám -
Já vás požádám, pane předsedo, abyste mluvil k projednávanému tématu.
Já mám přednostní právo, pane předsedající. A jestliže oni tady reagují způsobem, který nepatří do Poslanecké sněmovny, tak se jim v dobrém snažím vysvětlit celou tuto záležitost. Vina není na mé straně a nemínil jsem dávat tyto vsuvky.
Já vás opět žádám, pane předsedo, abyste mluvil k projednávanému tématu, a to je program této schůze.
Tyto náklady jsou však předpokládány především v prvních dvou letech projektu. Úprava zasáhne většinu podnikajících subjektů. Lze očekávat narovnání tržního prostředí v důsledku efektivnějšího odhalování zatajených skutečných tržeb. Většině povinných subjektů vznikne náklad na odpovídající technické zařízení umožňující online evidovat tržbu. U některých budou tyto náklady marginální, u některých větší. - Takže podnikatelské subjekty budou zasaženy. Ty tržby územně samosprávních celků jsou vyňaty z evidenční povinnosti, proto neočekáváme dopady na tyto subjekty. Tady bych poprosil, až se dostaneme ke zdůvodňování a argumentaci, zda by tedy předkladatel mohl říci, že si za tímto tvrzením stojí. Není mi jasné, jak bude rozčleněno, protože je veliká provázanost... Jestli můžu poprosit, aby případné konzultace poslankyně Lorencové a vicepremiéra vlády se odehrávaly někde jinde. Jak budou řešeny vztahy mezi tím, že obce budou vyňaty, jejich dodavatelé nebudou, nebo jak bude nakládáno s těmi společnostmi, které mají obchodní ráz?
Děkuji panu guvernérovi za jeho slova.
Usnesení rozpočtového výboru z 28. schůze ze dne 23. září 2015 ke Zprávě České národní banky o inflaci.
Děkuji panu zpravodaji za jeho zpravodajskou zprávu a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Fiedler. Děkuji panu poslanci.
Zdá se, že v tuto chvíli inflační očekávání jsou stabilní. Proto si troufnu tvrdit, že tak dramaticky ten náš pohled nemění, zvlášť podíváme-li se na to, že jádro cen stoupá.
Děkuji za slovo. Karel Fiedler pochválil pana guvernéra, tak mě napadlo, že bych ho měl pochválit taky.
Děkuji panu poslanci Beznoskovi. Končím tedy všeobecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Končím tedy podrobnou rozpravu. Přivolám naše kolegy z předsálí a je tady zájem o odhlášení. Odhlašuji vás tedy všechny. Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je proti? Návrh byl přijat. A teď už definitivně, děkuji panu guvernérovi.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládám vám návrh novely zákona o státním podniku. Tento komplexní návrh novely zákona byl vypracován na základě řady podnětů prezidenta NKÚ vzešlých z kontrolní činnosti tohoto úřadu a na základě analýzy postavení a činnosti státních podniků, kterou v roce 2014 provedlo moje ministerstvo. Jeho hlavním cílem je přesněji vymezit pravidla pro hospodaření podniku s majetkem státu, transparentně určit povinnosti a vymezit odpovědnost ředitelů, jejich zástupců a členů dozorčích rad státních podniků, posílit dohled zakladatelů vůči státním podnikům, a to zejména z hlediska monitoringu a správnosti nakládání a hospodaření s majetkem státu. Novela zákona zpřesňuje postavení ředitele státního podniku, vymezuje jeho základní povinnosti a zpřesňuje definici jeho odpovědnosti jako statutárního orgánu podniku. Posiluje se též působnost zakladatelů vůči státnímu podniku, a to zejména z hlediska kontroly nakládání s finančními prostředky a hospodaření s majetkem státu. Smyslem navrhované právní úpravy je zejména omezit korupční rizika. V souladu s tím se stanovují přesnější a přísnější pravidla regulace nakládání s majetkem podniků včetně zveřejňování záměrů zcizit jejich nepotřebné nemovité věci. Novela zákona by také měla přispět k urychlenému dokončení likvidace státních podniků, které po privatizaci rozhodující části jejich majetku ztratily svoji podnikatelskou schopnost a ekonomický význam. Novela současně uvádí zákon o státním podniku do souladu s obecnými právními předpisy, které upravují postavení právnických osob a jejich orgánů, zejména pak občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích.
Pan ministr to uvedl zcela dokonale. Jedná se v podstatě o transpozici, přizpůsobení nové situaci v Evropské unii. Takže já jenom doporučuji.
Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Jako první je přihlášen s přednostním právem pan poslanec Marek Černoch a ostatní podle svých elektronických přihlášek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dobré páteční odpoledne, dámy a pánové. Dovolte mi komentář k důvodové zprávě k zákonu o ochraně státních hranic. Cituji: Hlavní principy navrhované právní úpravy a odůvodnění její nezbytnosti. Navrhovaný zákon vychází z unijní úpravy představované schengenským hraničním kodexem. Obdobně navrhovaný zákon neobsahuje oprávnění Policie České republiky, která vyplývají přímo ze zákona o policii. Vzhledem ke své komplementární povaze tak návrh zákona obsahuje souhrn více či méně izolovaných ustanovení, která je vždy nutné vykládat ve vazbě na unijní úpravu, to jest především na schengenský hraniční kodex. - A nyní vás poprosím o pozornost. Návrh představuje kvalitativní změnu předmětné právní úpravy, která spočívá v jejím zjednodušení, modernizaci a přizpůsobení nyní již pevnému a dlouhodobému zakotvení České republiky a sousedních států v schengenském prostoru. Vláda provádí kosmetické úpravy zákona o ochraně státní hranice v době, kdy my potřebujeme zásadní koncepční a ucelené řešení této problematiky. V důvodové zprávě se hovoří o tom, že návrh představuje kvalitativní změnu předmětné právní úpravy, která spočívá v jejím zjednodušení, modernizaci a přizpůsobení nyní již pevnému a dlouhodobému zakotvení České republiky a sousedních států v schengenském prostoru. Vy jste si opravdu nevšimli, že Brusel není schopen donutit Řecko a Itálii k tomu, aby reálně existovala vnější hranice Evropské unie? Je opravdu tak složité si všimnout, že tak, jak to trefně pojmenoval pan prezident, Brusel kopíruje dekadentní fázi zániku říše Římské, kdy raději ustoupí vydírání Turecka a dá miliardy jako výkupné obdobně jako říše Římská si kupovala barbary? Brusel přiznává, že když do Evropy tento rok přišlo více než milion imigrantů, tak během příštího roku to má být až trojnásobek, tedy tři miliony imigrantů, a během dalších let nás čekají obdobná čísla. V této situaci koalice předkládá novelu zákona o státních hranicích, kde přímo v důvodové zprávě stojí, že koncepčně návrh vychází z existence vnější hranice České republiky toliko na mezinárodních letištích. Abych byl nejenom kritický, jako dopravní pilot vítám úpravu ohlašování letů na letištích bez stálé přítomnosti ředitelství služby cizinecké policie. Myslím tím především zamítnutí azylu pro osoby, které nelegálně překročí státní hranice.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já rozumím, že je tady mezi námi řada těch, kteří považují elektronickou evidenci tržeb za zásadnější téma, než je ochrana státní hranice. Já to z určitých důvodů u některých chápu. Já bych rád podpořil předsedu našeho poslaneckého klubu Marka Černocha a požádal vás o podporu našeho návrhu na zamítnutí novely zákona o ochraně státní hranice. Podle našeho názoru je jednoznačně nutné ji vrátit Ministerstvu vnitra k zásadnímu přepracování. Já jsem členem bezpečnostního výboru Sněmovny a společně se svým kolegou Davidem Kádnerem, předsedou výboru pro obranu, jsme už v září tohoto roku uspořádali seminář k tématu ochrany státní hranice. Na tomto semináři byli přítomni zástupci ministerstva financí, vnitra i obrany. Byli zde zástupci českého zbrojního průmyslu. Zástupci Generálního štábu na tomto semináři také zdůraznili, že není možná dlouhodobá ochrana státních hranic armádou bez toho, aby se omezilo plnění ostatních úkolů, například vůči NATO. V listopadu, protože vláda výzvu pana prezidenta ignorovala, nám už nezbylo než holt demonstrovat s panem prezidentem na Albertově. Je začátek prosince a tento týden jsme bohužel dokončili smutný neúspěšný boj o podobu státního rozpočtu. Prosíme, vážená koalice, koncepčně řešte ochranu státní hranice. Dámy a pánové, ve středu si koalice odhlasovala státní rozpočet bez vyčlenění prostředků na ochranu státních hranic. No a dneska tady máme novelu zákona o státní hranici, která říká: Koncepčně návrh vychází z existence vnějších hranic České republiky toliko na mezinárodních letištích, jak už tady zaznělo.
Navrhuji, abychom určili poslance Františka Laudáta a poslankyni Martu Semelovou. Kdo je proti návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 1, přihlášeno je 123 poslankyň a poslanců, pro návrh 118, proti nikdo. Konstatuji, že jsme ověřovali 37. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Františka Laudáta a poslankyni Martou Semelovou. Z členů vlády se dnes omlouvá pan premiér Bohuslav Sobotka z důvodu zahraniční cesty, Richard Brabec - zahraniční cesta... Daniel Herman od 14.30 z pracovních důvodů, Michaela Marksová z důvodu zahraniční cesty, Svatopluk Němeček z pracovních důvodů, Robert Pelikán z pracovních důvodů, Dan Ťok z osobních důvodů, Kateřina Valachová z pracovních důvodů, Lubomír Zaorálek ze zdravotních důvodů. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 37. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. První vystoupí navrhovatel, předseda klubu ANO pan poslanec Faltýnek.
Sešli jsme se dnes ke třetímu čtení zákona o elektronické evidenci tržeb. Předpokládám, že snad dnes zazní zásadní politická stanoviska k tomuto návrhu zákona. Jen pro připomenutí provedu kratičkou časovou rekapitulaci. Zákon byl předložen do Sněmovny 4. června letošního roku. Projednávání v prvním čtení trvalo sedm hodin čistého času. Ve druhém čtení osm hodin čistého času. Tady tou krátkou časovou rekapitulací jsem chtěl jen zdůraznit, že na přípravu projednávání třetího čtení se domnívám, že jsme měli všichni relativně dostatek času. Právě proto má většina států v Evropě již dnes zavedeny systémy evidence tržeb a ostatní státy, které to zatím nemají, je intenzivně připravují. Evidence tržeb především narovnává tržní podnikatelské prostředí, ale navíc zajišťuje výběr stanovených daní i u firem, které se snaží placení daní uniknout. Ti, kdo odmítají, podle našeho názoru, zavedení elektronické evidence tržeb, nadále podporují okrádání státu. Chtěl bych závěrem poprosit všechny členy Poslanecké sněmovny o konstruktivní, věcnou a neosobní diskusi k tomuto tématu.
Nyní se hlásí s přednostním právem pan předseda Kalousek.
Děkuji za slovo. V této diskusi se jednoznačně prokázalo, že nic z toho dalšího, co pan předseda Faltýnek tady řekl, není pravda.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, jsem velice ráda, že se tu dnes dostáváme k projednávání zákona o ochraně státních hranic. Je to téma, kde vládu dlouhodobě kritizujeme. Vláda už měla dávno chránit české hranice. Není to jen náš názor, říká to i pan prezident, říkají to i bezpečnostní experti. Žádný stát si nemůže dovolit nevědět, kdo překračuje jeho státní hranice. Dnes tady, bohužel, nemůže být předseda výboru pro obranu můj kolega David Kádner, který dnes odletěl do míst, kvůli kterým, bohužel, i u nás potřebujeme ochranu státních hranic. David mne poprosil, abych vám připomněla, že k tomuto tématu on na výboru pro obranu s Martinem Lankem pořádali již v září tohoto roku seminář, kde jsme za přítomnosti zástupců Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra, Ministerstva financí i Armády České republiky jasně specifikovali, co je třeba udělat pro dlouhodobou ochranu hranice České republiky. Bezpečnostní situace v Evropě se dramatickým způsobem mění a my na to musíme reagovat. Je to do značné míry o odvaze přiznat si, že si své bezpečí na světě musíme sami vybojovat. Na českých hranicích se provádějí pouze namátkové kontroly, které jsou ale nad dlouhodobou kapacitu policie. Krajské speciální pořádkové jednotky byly nasazovány především na hlídání táborů pro imigranty. Nyní, v předvánoční době, je chvályhodné jejich nasazení na bezpečnostní opatření snižující riziko loupežných přepadení v bankách. Je notoricky známou skutečností, že právě v této předvánoční době prudce roste trestná činnost loupežných přepadení. Na objasňování klasické trestné činnosti nejsou lidi. Co z toho vyplývá? Pokud budeme dále dlouhodobě chránit policií hranice jen silami, které dnes policie má, klesne nám objasněnost trestných činů. Jsou to ti, kteří mají na starosti celou agendu cizinců a imigrantů, ale hlavně jsou to ti, kteří mají na starosti v běžném režimu ochranu státních hranic. Slíbila jsem, že vám dnes připomenu hlavně to, že ochranu hranic dlouhodobě nevyřeší ani nasazení armády. Ta může fungovat pouze jako dočasné řešení v horizontu zhruba půl roku. Proto musíme hledat opatření, která budou opravdu dlouhodobá. Z konzultací s bezpečnostními experty vyplývá, že pro ochranu státní hranice by při nasazení moderních technologií postačily 3 tisíce příslušníků v pohraničních oblastech. To by znamenalo přibližně 10 % navýšení stavu tabulkových míst a přibližně 10 % navýšení počtu rozpočtu policie. Rozpočet Ministerstva vnitra s žádnými systémovými opatřeními na českých hranicích nepočítá. Pan ministr Chovanec si sice vymohl navýšení rozpočtu, avšak na posílení ochrany hranic půjde jen zlomek. Rozhodně nelze říci, že by se Česká republika chystala financovat nějaká systematická opatření na ochranu hranic. Podle mě bychom neměli řešit následky, ale příčiny. Bohužel, evropskou i českou politiku prostoupila extrémní politická korektnost, která se projevuje i v tom, že vláda nemá odvahu navrhovat zákony, které Českou republiku skutečně ochrání. Jsou to spíše pozlátka než řešení. Než se dostanu k analýze vládního zákona o ochraně státních hranic, ráda bych vás seznámila s opatřeními, která přijímá vláda, která se k problému staví čelem a nebojí se předkládat radikální, ale účinná řešení. Jedná se o Maďarsko. Nejznámější opatření je stavba hraničního plotu. V případě, že omezení vlastnického práva podstatně brání řádnému užívání nemovitosti, může vlastník požádat o vyvlastnění majetku. Dále v návaznosti na uprchlickou krizi byly maďarským parlamentem přijaty velké změny azylového zákona. Novela azylového zákona umožnila vyhlásit krizový stav způsobený masovou imigrací formou vládního nařízení, a to buď na celé území, nebo pouze na určitou část. Krizový stav způsobený migrací byl také hned maďarskou vládou vyhlášen. Dále bych přijala novelu zákona o přijímání a pobytu státních příslušníků třetích zemí. Já osobně považuji za velmi důležitou novelu trestního zákona a trestního řádu, které zavedly trestné činy nelegálního překročení uzavřené státní hranice. Byl také přijat zákon o národní obraně, podle kterého mohou obranné síly použít zbraně při ochraně státních hranic v případě masové migrace. Zákon o národní obraně rovněž umožňuje použití pyrotechnických projektilů, slzného plynu a gumových projektilů. Nyní k reakci české vlády na imigrační krizi, tedy k zákonu o ochraně státních hranic.
Technické zajištění hranic - ano, pracujeme na tom. Analýza Ministerstva vnitra měla souvislost s tím, že popisujeme vhodné pozemky, vhodné případné migrační toky nebo proudy, a na ty jsme připraveni velice rychle a efektivně nasadit mobilní zařízení. Mobilní zařízení, jako jsou buňky a stany. Ve lhůtě a v řádech hodin a dní budeme na té hranici přítomni. Osobně si myslím, že migrační krize se na jaře nezdvihne v takové míře, jako to bylo v minulém roce. Německo pochopilo, že už si nemůže dovolit přijímat milion migrantů ročně. A máte pravdu v tom, že pokulhává registrace. My jsme rádi, že k tomu partneři v Německu dospěli. Ochrana schengenské hranice, mezinárodní síly na hranici, vybudování mezinárodních policejních sil a jasné rozdělení lidí, kteří potřebují pomoc, a lidí, kteří jsou ekonomickými migranty a nemají šanci v Evropě získat azyl. To je cesta pro Českou republiku. Vaše cesta z mého pohledu znamená uzavření České republiky a ekonomickou katastrofu. Lidé si nás zvolili. Děláme všechno pro to, aby se v této zemi žilo dobře. Jsme desátou nejbezpečnější zemí na světě. Desátou nejbezpečnější! A budeme dělat všechno pro to, aby se to nezměnilo.
Bylo to závěrečné slovo pana ministra.
Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, mně to nedá, protože když se podívám na kolegu Petrů, my na té hranici na rozdíl od vás žijeme. Já tam žiju celý život. A fakt se mi po té hranici, po těch drátech nestýská. Opravdu ne. Prostě opravdu, my si tam žijeme, nechte nám to, prosím vás, tak jak to máme.